Abychom věděli, co očekáváte. To zřejmě cílem není.
Návrh zákona zvyšuje fakticky daně v mnoha oblastech - od poplatků na katastrech přes životní pojistky až po zdanění výher. Takže je potřeba, aby občané slyšeli, že tato vláda vám chce zvýšit zásadně daně a bude vám prodražovat život v České republice. To znamená, připravte si, vážení občané, mnohem více peněz ze svých kapes, které tato vláda tímto zákonem z vašich kapes vytáhne. Tento zákon zvyšuje závislost, ovšem je to závislost státu na penězích, které patří občanům. Zákon zjevně neprošel relevantním hodnocením dopadu regulace a zcela rozhodně ho neviděli odborníci. Mluvím o výherních hracích automatech. To navrhuje SPD - ale vláda to odmítá - jelikož parazitovat na chorobné závislosti, na lidském neštěstí, na ožebračování rodin je sprosté, a jak říkají Židé, je to chucpe. Studie, kterou vypracovali vědci z Národního ústavu duševního zdraví, předložila před pár lety vládě jasná čísla. Takže ten, kdo říká, že si za to můžou jenom ti, co hrají a tak dále, tak sami vlastně doplácejí, přestože vůbec s hazardem nemají nic společného. A nejen to. Pokud jde o tabák a alkohol, tak je třeba říct, že žádné společnosti se je nepodařilo vymýtit, protože svým způsobem k lidem patří.
Tak abych to přeložil a zjednodušil. A vláda říká: vezmeme jedno číslo, které umíme ověřit, a ověřuje nám to regulátor, a druhé číslo, které regulátor neumí ověřit. Ministerstvo financí? Vláda? Poslanecká sněmovna? Rozpočtový výbor? Přesto vláda s tím počítá, to číslo uvádí, publikuje a je to číslo neověřitelné. Tak si představte, že byste dali daňové přiznání, máte tam výnosy a náklady jen tak tam napíšete nějaké. Otázka, kterou si kladou pojišťovny a kterou bychom si měli položit i my, zda se na takový zásah mohly pojišťovny spravedlivě připravit. Tak si představte, také jsme se všichni mohli připravit na změnu důchodů, ve vládním prohlášení máme důchodovou reformu. Připravujeme se všichni na změnu důchodů? Nic z toho se ale nestalo, paní ministryně, že? Jedním z argumentů Ministerstva financí také bylo, že pojišťovny tvorbou nadbytečných účetních rezerv manipulují se ziskem a odvádějí méně prostředků na daních. Tento postoj Ministerstva financí zcela pomíjí fakt, že za situace, kdy neexistují žádné výhledy poklesu daňové sazby pro právnické osoby, takové jednání postrádá jakoukoliv ekonomickou logiku. To má nějakou ekonomickou racionalitu. V okamžiku, kdy nikdo - ani z vlády, ale ani z opozice jsem nezaznamenal vážně míněný návrh na snížení sazby daně z příjmů právnických osob, to žádnou ekonomickou logiku nedává, je to prostě vymyšlený argument. Tolik k tomu, že se pojišťovny mohly na tento návrh zákona připravit, protože o tom mluví nekonkrétní věta ve vládním programovém prohlášení. A to je pravda, že tam ta věta prostě je. Což samozřejmě je hypotéza, nebo tvrzení pojišťoven, respektive České asociace pojišťoven, abych byl přesný, a já to prostě nemůžu ani potvrdit, ani vyvrátit. Ptám se paní ministryně, zda to pravda je, nebo není. Česká asociace pojišťoven také poukazuje na možnou protiústavnost zákona. Přechodné ustanovení návrhu zakládá podezření z retroaktivních účinků vůči v minulosti vytvořeným rezervám. Možná bychom se mohli podívat, co vyčítáme nejenom my, ale i pojišťovny legislativním procesům. Už to tady zaznělo. Pan předseda Bartošek se pokusil donutit vládu k tomu, aby hodnotila dopady regulace, tzv. RIA. U návrhu zákona nebylo provedeno hodnocení dopadu regulace RIA. Kdybychom ho měli, byla by jednodušší debata pro vládu, ale i pro nás. Mohli bychom polemizovat, nebo bychom také mohli souhlasit. Ale protože ta analýza prostě není, a nevím proč - paní ministryně, další dotaz: Proč nebyla zpracována RIA? Máte pocit, že daňové zákony se nedotýkají podnikatelského prostředí? Já ten pocit nemám. Já si myslím, že daňové zákony se podnikatelského prostředí bezprostředně týkají. Vláda říká ve svém programovém prohlášení - zavádí pojem daňové neutrality. To znamená, že pokud se nějaké daně zvýší, tak se jiné sníží, aby celkový dopad na daňové zatížení byl neutrální. Paní ministryně, kde je daňová neutralita v tomto návrhu zákona? Platí programové prohlášení, nebo vláda opustila princip daňové neutrality? Já skutečně nevím.
Několik poznámek k navrženému zákonu. Protože co jiného je sáhnutí na rezervy pojišťoven, které dobrovolně tvoří nad povinnou evropskou legislativu, než zdanění dobrovolných rezerv pojišťoven, rezerv, které mají sloužit pojišťovnám v období, kdy je více pojistných událostí. Jak je to možné? To je přece naprosto šílené, že používáme argument jenom ve chvíli, kdy se to hodí pro to, abychom mohli vytahat z kapes daňových poplatníků další peníze. Tak úspěšné je hnutí ANO ve vytahování dalších a dalších peněz z kapes daňových poplatníků. Levicové vlády, pravicové vlády, růst, pokles, všechno tato vláda a Ministerstvo financí pod hnutím ANO překonaly a díky hnutí ANO jsme se dostali na rekordně nejvyšší daňové břemeno v historii České republiky. Máte nějakou mezní veličinu, kam až chcete daňovou kvótu dotáhnout, když už dneska je na rekordní úrovni a překonali jste i Špidlovu vládu? V historii České republiky nejvyšší daně díky hnutí ANO a máme tu opět od hnutí ANO návrh, který je chce dále zvýšit. To je možná ten skutečný cíl hnutí ANO, aby skutečně co největší objem rozdělovali lidem za ně. Tato vláda je kouzelná. Možná to umí píárově dobře ovlivnit, ale pro tuto zemi, pro občany a pro českou ekonomiku to určitě dobrá zpráva není. Je to opatření, které jde proti stabilitě finančního systému v České republice. Zdanění tabáku. Tady samozřejmě chci říct jednu podstatnou věc.
Vláda, respektive hnutí ANO se rozhodlo, že je třeba zvýšit razantním způsobem daně. Ať už přes pojišťovny - dopad na klienty, ať už přes domácnosti, které topí svými plynovými kotelnami, ať už zvýšit poplatek za katastr, pokud někdo, kdo hraje, vyhraje, tak ho taky zdaníme. A to nemyslím ironicky. Vy navrhujete osvobodit od daně z příjmu nejenom dobrovolné svazky obcí a obce, ale taky kraje a stát.
Takže ještě přečtu dvě omluvy.
Vláda vydrancovala všechny rezervy ve veřejných rozpočtech. Zvýšila mandatorní výdaje, čímž samozřejmě opět snížila odolnost společnosti proti budoucím krizovým situacím. A teď tímhle návrhem se snaží snížit tu odolnost i v soukromém sektoru a zvýšit riziko pro řadového občana, že bude muset někdy v budoucnu v krizové situaci ve prospěch toho finančního sektoru intervenovat. To je tak neodpovědné! To je tak nebezpečné! Je to nejnebezpečnější z těch návrhů. Neslyším ho poprvé. Slýchal jsem ho v uplynulých deseti letech mnohokrát. Vždy po poradě s regulátorem, s Českou národní bankou, jsme takový nápad odmítli jako nebezpečný a neodpovědný vůči příštím generacím. A není náhodou, že k tomuto návrhu, dámy a pánové, Česká národní banka má negativní stanovisko. Česká národní banka jako regulátor našeho finančního sektoru varuje před přijetím tohoto návrhu! A to z důvodů, které si tady snažím říkat. Prostě to sníží tu stabilitu a sníží to odolnost českého finančního sektoru. Co je na tom docela pikantní, a to prosím, abyste zpozornili vy, kterým vadí, kolik utíká dividend do zahraničí z českého finančního sektoru, a kteří přemýšlíte, jak to udělat, aby těch dividend tam utíkalo méně. No, tak víte, co bude důsledkem tohoto návrhu, který tady paní ministryně hájí? Důsledkem bude, že těch dividend bude samozřejmě utíkat více. Já to fakt nedám...
Tak. Já bych vás poprosil o klid, aby se pan předseda mohl vyjádřit.
Dámy promiňte, já to nečtu. Moc vás prosím o pochopení. Protože ty peníze, které teď leží na technických rezervách, ty si samozřejmě mohli rádi ti vlastníci, a to jsou zahraniční vlastníci, vyplatit jako dividendy. Oni si je nevyplatili jako dividendy. Oni rozumně motivováni státem, že ty rezervy budou daňově uznatelné, je radši uložili do rezerv, které slouží ke stabilitě českého finančního sektoru. Takže až budete, dámy a pánové, naříkat, jak ti zlí zahraniční vlastníci ty dividendy odvádějí do zahraničí, tak tohle bude jeden z těch důvodů, proč to budou dělat. Když to nepřijmeme, ten návrh, tak ty peníze zůstanou v rezervách českých pojišťoven pro stabilizaci českého finančního sektoru. Další poměrně zajímavý průvodní jev tohoto neotřelého návrhu, který nám vláda předkládá. Velmi prosím, abychom o tomto přemýšleli. Velmi prosím, abychom si přečetli stanovisko České národní banky jako regulátora. A velmi prosím, abychom si položili otázku, jestli nám to stojí za to. Protože co bude tím výsledkem? Byl jsem správně opraven, děkuji. Takže když ten návrh schválíme, tak snížíme odolnost finančního sektoru, zvýšíme riziko, že řadový občan bude muset jednou intervenovat ve prospěch soukromého finančního sektoru, způsobíme pravděpodobně zdražení některých produktů. Souhlasím, že některé články, že to znamená automatické zdražení životního pojištění, nejsou úplně korektní. To není pravda. Budeme motivovat vlastníky k většímu odlivu dividend do zahraničí. A to všechno za to, že v roce 2023 už za to nebudeme mít žádné nové daňové příjmy, jenom budeme výrazně o něco méně odolní. A zase o něco více jsme toho projedli, aniž bychom z toho nadále něco měli. To je politika "po nás potopa". Projezme všechno v následujících dvou letech a ti, co přijdou po nás v roce 2022, ti ať si s tím dělají, co chtějí. Ti ať si dělají, co chtějí, s tím, že budeme mnohem méně odolní proti krizovým situacím. My našim voličům oznámíme, že my jsme jim zajistili ty peníze.
To byl pan poslanec Kalousek. A nyní požádám o vystoupení pana ministra Vojtěcha Adama.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych se stručně vyjádřil k tomuto návrhu Ministerstva financí a hrdě se přihlásil k odpovědnosti za tu část, která se týká navýšení daňové zátěže škodlivých komodit, jako je alkohol, tabák a samozřejmě potažmo hazard. Skutečně, myslím si, že ten, kdo mě zná, tak ví, že má vyjádření v této souvislosti jsou konstantní, jsou neměnná, a toto je pouze vyústění toho, kdy já jsem opakovaně apeloval na Ministerstvo financí, abychom tuto problematiku řešili.
Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za pozornost.
Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se pan poslanec Petr Dolínek.
Děkuji, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, chci vás také požádat o zařazení nového bodu do programu současné schůze. Já jsem ten návrh dávala už na jaře tohoto roku, nebo na začátku vlastně tohoto roku jako pozměňovací návrh k zákonu o zaměstnávání cizinců. Připomínám, že nebyl ten návrh zamítnut, ale velká část lidí se zdržovala. Pak mi bylo vysvětlováno, že to nebylo úplně právně konformní, protože to bylo považováno jako nepřímý přílepek. V téhle chvíli je ten návrh zákona předložen jako poslanecký návrh novely zákona o zaměstnanosti, kam bytostně patří. Musím říci, že navýšení financí, jestliže se bavíme o tom navýšení, tak se jedná o 300 mil. korun za rok, a to bylo za celý rok. S tím, že půlka toho nejméně se samozřejmě vrátí v odvodech na zaměstnávání a v tom, že se těm lidem neplatí podpora v nezaměstnanosti. Prosím vás tedy o podporu tohoto návrhu.
Dobré odpoledne. Já bych chtěl požádat o zařazení čtyř nových bodů.
Po třetích čteních.
Takže na pátek po třetích čteních. Děkuji za pochopení a za podporu.
Děkuji.
Dobré odpoledne. Protože bychom byli rádi, aby se na to dostalo, a bojíme se, že kdyby to bylo jenom v bloku prvních čtení, tak by se na to nedostalo. Tak děkuji za podporu.
Zakládání obchodních společností, dobře. Pan kolega Ferjenčík.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Já myslím, že tady máte dostatečný klid, pane poslanče, k tomu, abyste hovořil.
Vzpomeňme si, jak to tady říkal Andrej Babiš jako ministr financí: nikdy to nerozšíříme! Od té doby každý rok některá položka jde do té nižší sazby. A my to podporujeme.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Hlavní příjem státního rozpočtu není DPH, jsou to sociální odvody. Takže to je 650 miliard korun na zdanění práce, a to nepočítám zdravotní pojištění, a necelých 300 miliard DPH.
Děkuji.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych to připomněl paní ministryni. Ještě v březnu 2018 hnutí ANO slibovalo, že daně nikdy nezvýší. Máme tu rok 2019, to znamená o rok později, a chystá se zvýšení daní cca o 10 miliard korun dlouhodobě a o 10 miliard korun jednorázově. Na druhou stranu já si nemyslím, že je a priori špatně zvyšovat spotřební daň na líh a cigarety. Bohužel, toto opatření absolutně není doprovázeno tím, že by se některé jiné daně snížily. Bohužel vy zdanění práce snížit nechcete, přestože neustále roste v důsledku toho, jak rostou průměrné mzdy. Tady najednou se žádné úpravy o inflaci nekonají, najednou vám je jedno, že sleva na poplatníka se víc než 10 let neupravila, že dneska v reálných cenách je ta sleva o třetinu nižší, než byla když, se přijímala. První věc je naprosto amatérské zpracování zdanění hazardu, kde jsou neuvěřitelné nesrovnalosti, likviduje to kurzové sázení v České republice, vytlačuje toho hráče na internet, na weby zahraničních společností. To je úplné nepochopení kurzového sázení, co jste předvedli ve vztahu k jeho regulaci v tomto daňovém balíčku. V důsledku toho hráči hrají v zahraničí a odvádějí daně v cizině. Kapitola sama pro sebe je to jednorázové zdanění rezerv pojišťoven. Takže vy teď jednorázově vyberete 10 miliard od pojišťoven a ty pak několik let budou ve ztrátě a příští vlády nevyberou nic. To je naprosto neodpovědné opatření. To je to, co děláte, a připravujete o to ve výhledu budoucí vlády. Další velký problém tohoto daňového balíčku je zdražení topení v bytových domech. Nechápu, jak sociální demokraté a komunisti mohou podporovat zdražení plynového topení v bytových domech. Co máte proti tomu, aby si lidé společně topili plynem doma? Má to relativně třeba ve srovnání s uhlím malé dopady na životní prostředí, na vzduch ve městech. Vůbec nechápu, proč to chcete více zdanit. Stejně tak vůbec nechápu, proč zdražujete vklad do katastru na dvojnásobek, když digitalizace by naopak měla přinášet úspory v té správě katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu já navrhuji vrátit tento tisk k přepracování.
Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Já to ještě jednou zopakuji. Jde o vládní návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a současně je navrženo zařadit jej pevně jako jedenáctý bod v bloku prvního čtení. Takže dvě hlasování. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Omlouvám se za vyjádření. Čili tento návrh, tak jak jsem jej přečetl, tisk 490, aby byl druhým bodem dnešního jednání. Pan kolega Stanjura.
Samozřejmě nic proti, ale ten bod byl druhý už před tím hlasováním.
Kdo je proti? Hlasovat nemůžeme, pane předsedo, protože byl pevně zařazen, ale u Senátu můžeme hlasovat o tom, že když nebude projednán, pane předsedo, tak ho chcete vyřadit ze schůze, pokud nebude projednán dnes. Rozumím tomu tak?
Dobrý den, kolegyně a kolegové, paní ministryně. Zvýšení daní, kterým chcete vybrat dalších, každoročně 10 miliard korun. V následujícím roce dokonce 20 mld. z kapes daňových poplatníků. Zvýšení daní, které má zalepit díry, které jste sami svým přístupem k rozpočtu udělali. A až skončí doba blahobytu, tak život takového bohéma skončí. Bude o konzervách a ve starém hubertusu se schovávat před kapkami kapajícími z rozbité střechy a bude si nadávat, že radši neinvestoval do svého domu než do večírků. Tolik citace, to jsem tady říkal před půl rokem. Kapat tedy už začíná a mlsná ruka státu už neví, z jaké kapsy daňového poplatníka by brala. A aby to většinovou populaci nenaštvalo, tak na první pohled toto zvýšení daní jde ne úplně do populárních témat. Může se to tvářit jako opatření proti škodlivému jednání. Tam najdete ten skutečný důvod.